My tady nic neporušujeme. A co vy jste udělali? No, zařízli jste to!
Máte slovo.
Ano, my na ně také myslíme. Jak pan náš předseda recykluje neustále podle svých poradců nějaké projevy. Z mého pohledu opravdu se dopouštíte na té skupině osob, která se může nejméně bránit, že jim prostě upíráte nějaký zákonný nárok. Není tam pošta, nejsou tam už dneska ani obchody. Jestli je tady nějaká bublina v Praze, kde každé tři minuty přijede tramvaj, tak u nás na tom venkově přijede jeden autobus ráno, jeden autobus večer a to je všechno.
Takže vládní návrh stavebního zákona - 8 měsíců. A teď tam máte vyjeto, kolikrát se to přerušilo. A tím to takhle jakoby nakynulo. O tom my se tady bavíme. Jede se durch. To znamená, je to nepříjemné i pro ty zaměstnance, pro všechny. V tom je to novum. Ale vy sami vlastně to, co jste využívali, tak nerespektujete, když my dopředu říkáme, a nerespektujete tudíž opozici.
Střihli jsme si tady jednu takovou noční na záchranné službě. Aspoň vidíte, jak to mají zaměstnanci ve směnách těžké. Hasiči, záchranáři, kteří musejí do dvou minut sedět v autě oblečení a vyjíždět s kliknutím na výjezd. Myslím si, že by k tomuto nemuselo dojít, kdybyste to nedělali v legislativní nouzi, šlo to normálním procesem. A myslím si, že máte pět poslaneckých klubů, takže když si vezmu pětkrát dvě, tak je to na každý jednací den deset hodin pauzy, kterou jste mohli využít na to, abyste si odpočinuli vy i my. My jsme vám to nabízeli, vy jste to odmítli, tak jsme si tu službu na záchrance jednou střihli a možná si střihneme dneska další.
Stále jsme v režimu faktických poznámek. Máte slovo.
Procedurální návrh první je, že se přerušuje bod do 21. března letošního roku. To znamená, že... Ano, už to bylo. Budu věřit, že koalice bude celý víkend do úterka přemýšlet a že třeba v to úterý přijde a řekne, pojďme to projednat ve standardním legislativním procesu.
Také děkuji a prosím, další do podrobné rozpravy je přihlášena paní poslankyně Hanzlíková.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si také dovolím načíst své pozměňovací návrhy, a to z toho důvodu, že považuji projednávaný návrh za velmi asociální a nesystémový a mám vážné výhrady ke způsobu, jak byl využit stav legislativní nouze, a také mám výhrady ke způsobu projednávání, kde byl opravdu minimální prostor k tomu, vyjádřit své názory na tento návrh. Přestože důchody byly v loňském roce třikrát valorizovány, máme zde půl milionu seniorů, kteří žijí pod hranicí chudoby. Týká se to zejména těch, kteří žijí osamoceně, často žijí v nájemním bytě, kde se jim zvyšuje nájem i platby za energie, nebo jsou to senioři, kteří celý život byli pečujícími osobami, a také sem spadají lidé se zdravotním postižením, jejichž jediný příjem je invalidní důchod.
Děkuji za strpení. A nyní se stanoviskem klubu je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, prosím, a omlouvám se za zdržení.
Jenom na úvod bych chtěl říct, když tady vidím pana poslance Haase, který včera hodil rukavici do placu opozici s tou sázkou, tak já tu sázku přijímám. Vyjádření zpravodaje klubu. Vláda navrhuje ve stavu legislativní nouze omezit zvýšení důchodů a příplatku k důchodu v mimořádném termínu v červnu 2023 za účelem minimalizace rozpočtových dopadů valorizace. Nižší zvýšení důchodů by znamenalo zhoršení příjmové pozice populace důchodců s dopadem do jejich kupní síly. Stabilizace veřejných financí nesmí být dosahováno na úkor jedné z nejvíce ekonomicky ohrožených skupin osob.
Ano, rozumím, pane poslanče. Kolegové, já chápu, že jsme všichni unaveni, ale moc prosím, běžte si hovory vyřídit mimo jednací sál. Děkuji moc.
Tímto zákonem jim chce omezit to, co jim patří. Vybrala si skupinu, která se nemůže jednoduše bránit, a ohání se solidaritou a tím, že nezbude na jiné jenom proto, že byl naplněn zákon. O nic víc tady nejde. Nikdo nechce nic navíc. My v rámci opozice jenom chceme, aby se dodržovaly zákony, aby fungoval bezpečný právní stát. No a za třetí jsme se dnes dočetli, že se vláda znovu chystá zavést regulační poplatky u lékaře. Tak tomu já nerozumím.
Předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus. Poslanec Cyril Svoboda za KDU-ČSL: Vážený pane předsedo, vážená vládo, myslím, že skutečně nelze používat v žádném případě argument 11. září tohoto roku. Tento návrh, který je v zákoně, nebyl vtělen do žádného návrhu státního rozpočtu a nepočítal s tímto stavem ani návrh, který předkládal kolega Škromach a kolega Hofman. Tak dneska jsme tu kvůli důchodům. Toto není jediný stav legislativní nouze. Já říkám svůj názor, za kterým si pevně stojím. Předseda Sněmovny Václav Klaus: Pane poslanče, myslím, že byste se měl vrátit na právnickou fakultu, říká Cyrilovi Svobodovi. V tomto technickém detailu by bylo dobré, kdybyste zvážil, jestli vystoupíte znovu se svým argumentem po této rozpravě, která nám opět evokuje atmosféru třetího volebního období. Jak jsme viděli, konečným soudem splnění přísné podmínky existence mimořádných okolností byla zatím vždy Poslanecká sněmovna. Jak správně podotýká Jindřiška Syllová v knize Parlament České republiky, institut stavu legislativní nouze je pro některé aktéry legislativního procesu ve dvou ohledech výhodnější než procedura schválení návrhu zákona hned v prvním čtení, neboť je možno podávat pozměňovací návrhy a menšina nemůže tuto proceduru zablokovat. O konsenzuální atmosféře ve Sněmovně svědčí i to, přes dosti analogickou situaci s rozpočtovým opatřením Zemanovy vlády z roku 2001, tentokrát proti projednání návrhu zákonů ve stavu legislativní nouze nezazněla jediná námitka. První případ nastává výjimečně a stav ohrožení státu ani válečný stav dosud v České republice vyhlášen nebyl. Vzhledem ke všem řečeným argumentům se domnívám, že pro projednání zákona ve stavu legislativní nouze není jediný důvod, uzavírá kolega Ratiborský Michal, který tady bohužel nemohl vystoupit. Dovolte mi, abych také vystoupil v debatě o snížení valorizace důchodů. No, tak to vám nedovolili, pane kolego, takže já tady vystupuji za vás. Vláda se podle mého soudu dopustila podvodu na voličích, neboť před volbami deklarovala, že na důchody takzvaně nesáhne. Premiér Fiala 11. listopadu loňského roku v rozhovoru pro Blesk uvedl, že na valorizaci penzí je nastaven mechanismus podle zákona. A nynější situace? Vláda v jakékoliv jiné situaci mluví o důležitosti fungování právního státu, a dnes změní něco, na co už vznikl zákonný nárok. Pokud jeden z definičních znaků právního státu je, že dodržujeme zákonná práva, tak si vláda principy právního státu vykládá, jak se jí to hodí. A to my jako hnutí ANO zásadně odmítáme. Pro nás je neměnnost právního státu zásadní. Minulá vláda řešila bezprecedentní krizi. Všichni si pamatujeme, jak někteří exponenti dnes již vládní koalice tepali tehdejšího předsedu Radka Vondráčka k vyhlašování stavu legislativní nouze. V situaci tehdejší covidové krize šlo o životy našich spoluobčanů. Dnes jsme svědky naprostého komunikačního fiaska vlády. Nebál bych se ho nazvat stavem vládního zoufalství, říká pan Kukla. Samotný fakt, že vláda chce valorizaci snížit právě ve stavu legislativní nouze, jen ukazuje v plné nahotě zoufalost a strach, který z projednávání má. Ale co platilo dříve, to už dnes pro někoho neplatí. Zkrátka jakmile se obrátí role, obrátí se i úhel pohledu. Na projednávání změny důchodů ve stavu legislativní nouze upozorňují i renomovaní ústavní právníci. Vydat se po této cestě se mi tedy z nejrůznějších důvodů zdá jako hazardérství, doplňuje docent Marek Antoš.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 Marek Novák: Pojďme si to pojmenovat jasně a bez nějakých vytáček. Je to známka toho, že prodloužený mejdan po volbách a oslava vlády bez Babiše skončila.
To odůvodnění je pak stejné u všech sedmi. Tak, já jsem své pozměňovací návrhy přečetla.
Následuje paní poslankyně Adámková, kterou momentálně ale, pokud se nemýlím, nevidím, proto se přesouvá na závěr, ale pan poslanec Pražák přítomen je a připraví se pan poslanec Nacher.
Dobrý podvečer, večer skoro. Naopak je to kapka v moři. Podstatné ale je, že musí jít o mimořádnou, neočekávanou situaci." Pan senátor jasně řekl: "A toto všichni očekávali. To se přece nedá nazývat mimořádnou událostí, a ještě ve spojení s touto škodou. Ona je vůbec otázka, jestli se dají nároky na důchodce nebo na důchody nazývat vůbec slovem škoda." Tak to je jedna věc. Navrhovaná opatření jsou pro nás, poctivě pracující, zcela nepřijatelná. Není možné, aby lidé, kteří celý život přispívají do systému sociálního zabezpečení..."
Poprosím, kolegyně a kolegové, o ztišení, aby pan poslanec mohl nerušeně pokračovat.
"Není možné, aby lidé, kteří celý život přispívají do systému sociálního zabezpečení, získali v době, kdy se vše zdražuje a čelíme nepřiměřené inflaci, reálně nižší důchod, a ještě si na něj budou muset počkat až do 68 let. Vážený pane poslanče, uvedené kroky vlády České republiky zásadně ohrožují důstojný život lidí, kteří celý život pracovali, jejich zdraví i kvalitu života. Ve vážném ohrožení je také sociální smír. Je třeba hledat jiná řešení k zajištění udržitelnosti důchodového systému než pouze snižovat výši důchodů či zvyšovat věk odchodu do důchodu. Může to být například zlepšování podmínek pro lidi, kteří pracují ve fyzicky náročných povoláních. Vláda by se měla zaměřit na hledání dalších zdrojů financování důchodového systému, které nepůjdou z kapes zaměstnanců. Dál to asi rozebírat nebudu, protože říkám, měl jsem připravený projev, ale nemohli jsme vystupovat v obecné rozpravě.
Zatím jsem měl možnost vystupovat jenom ve faktických, kde člověk reaguje na ostatní. Najdete. Takže ne že to je drobek, ale že to neodpovídá délce toho jednání, zneužití stavu legislativní nouze a různému ohýbání jednacího řádu. To jsem řekl. Kdyby to bylo o 200 miliardách, to už pak je něco jiného. To nikdo neřekl. Ale neříkal jsem, aby to vláda neřešila, protože ta předchozí vláda třeba u energií je dala na nulu v listopadu a prosinci roku 2021, a tím snížila tu inflaci. My jsme naopak říkali, aby vláda něco činila. Takže úplně přesně opačně. Tam kolega Skopeček spojil Českou národní banku a vládu a pak z toho vznikl tenhleten mišmaš.
To chápu.
Víte, já ho vidím v něčem jiném. A nemyslíme tím jenom ministerstva, ale i jiné úřady, Úřad pro jadernou bezpečnost, Puncovní úřad, katastrální úřady. Tam všechno jsou vyhozené peníze. A když nebudeme šetřit i na takových drobných věcech, tak potom opravdu ty peníze nebudou na nic.
Děkuji.
Nicméně nevystupoval jsem v průběhu celé diskuse, pouze s faktickými poznámkami. Nebudu naskakovat tady na nějakou snahu vytvořit politický souboj. Bylo to zesměšňováno. To byla vaše argumentace, kterou já si moc dobře pamatuju. X-krát jsme se na tom střetli v nejrůznějších televizních diskusích. Prostě je to širší fenomén. A strašlivě jste se mýlili ve chvíli, kdy jste tvrdili, že to je inflace dočasná, která zmizí, a Česká národní banka nemusí nic dělat. Fatálně jste se zmýlili. Proto jsem reagoval, že nás kritizovat za slabost argumentů vůči inflaci je z vaší strany trošku pokrytecké.
Děkuji za dodržení času.
Ano, dobře. Reagoval jste na ně, mně jste neodpověděl.
Prosím, máte slovo.
Začali jste ji v srpnu nebo v září roku 2021, kdy inflaci, která byla v té době v celé Evropě, jste nazvali v České republice jako Babišova inflace. Samozřejmě je to vinou celé řady dalších faktorů. A v té době začala být daleko větší role i vlády, to znamená, bylo to do značné míry i pod kontrolou fiskální politiky. A můžeme samozřejmě diskutovat, jaké všechny nástroje se daly či nedaly použít. Toliko k inflaci.
Jenom se zeptám, jestli pan ministr stahuje svoji faktickou?
Vážení kolegové, jsem tady zas. Byl jsem na obědě s maďarskou prezidentkou Katalin Novák, která dneska měla oběd s prezidentem Klausem a Zemanem a taky s prezidentem Pavlem. Já se k tomu hlásím.
pan poslanec Vondráček a připraví se pan poslanec Wenzl Lubomír. Prosím, máte slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, musím uznat, že pan ministr má výdrž, že to opravdu vydržel skoro celé. Já jenom poprosím, jestli mě tedy někdo bude kontrolovat, protože já jsem zvažoval počet těch pozměňovacích návrhů. Měl jsem dva už načtené a nevěděl jsem někdy v těch půl šesté ráno, nebo kdy to bylo, ta čísla. Rozumíme si? Omlouvám se, že mluvíme takhle mimo mikrofon. Je to technická záležitost. Nejenom že už tady všichni otevřeně hovoříme o tom, že bude věc podána k Ústavnímu soudu, ale já bych vám chtěl také připomenout, že si dokážu představit i celou sérii individuálních žalob těch adresátů právní normy, těch důchodců, že zřejmě nic nebrání tomu, aby se ten dotyčný, kterému je zkrácen jeho nárok, na který on si myslí, že má legitimní očekávání, obrátí na obecný soud. Oni nejsou tak dobře organizovaní a tak dobře vzdělaní, jako byli třeba soudci, kterým, když jsme zmrazili platy, tak se obrátili na obecné soudy, zvítězili a nakonec to bylo velice složité vyjednávání, například o prominutí penále. Tak máme naprosto zhroucenou soustavu obecných soudů. A toto je další věc, kterou prostě tato vláda nezvládla. To se prostě nestane. Já mohu jenom doufat, že se tedy neobrátí nějakou organizovanou formou ti, kteří budou kráceni na svých právech, ti, kterým se reálně sníží jejich příjmy oproti spotřebnímu koši. Samozřejmě, a dokonce jim bude přidáno, samozřejmě, ale reálně se jim ten příjem sníží, protože ty ceny rostou. A speciálně důchodci ještě jsou více závisí, oni mají jiný spotřební koš, oni mají větší výdaje, co se týče potravin, co se týče energií, než mají třeba někteří jiní. A mně už to v poslední době opravdu připadá jako kobercový nálet. A týká se to všecko třeba i mých rodinných příslušníků. Zvažuje se zdražení dálniční známky, zvažuje se, že se sníží valorizace důchodů. Zvažuje se... Teď čerstvě jsem si přečetl a mám tady zrovna - nemám. Nemám tady pana ministra zdravotnictví. Ale doufám, že nikoho ani nenapadne ani na vteřinu, že by se zase nějaké poplatky zaváděly plošně a vůči seniorům. Byl bych rád, kdyby opravdu probíhal aspoň nějaký základní dialog v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že když se udělá nějaká statistika, tak za celé předchozí volební období jsme tady nestrávili tolik nocí jako v tomto volebním období. A prosím vás, neházejte to na opozici, protože my nehlasujeme pro to jednání po 19. a 21. hodině, my naopak vždycky hlasujeme pro přerušení. Třeba se včera večer v noci hlasovalo, aby se pokračovalo až v 9 ráno. To je vaše pracovní metoda této vládní většiny, aby se jelo přes noc, aby se schůzovalo. Neházejte to na opozici. Právě proto se projednávalo EET 270 dnů, protože jsme ho projednávali v řádném jednacím čase a v 19.00 se šlo domů. A nechali jsme opozici vyspat a nechali jsme jít opozici na oběd. Tady se možná můžete poplácávat po zádech, jakou jste zvolili taktiku a jací jste borci, jak nás tady chcete fyzicky utavit. Něco takového se ještě nestalo.
Ale chápu, pan ministr financí ani jeho poradní aparát zjevně nečetli tento dokument. On je poměrně obsáhlý, má až 70 stran. O měsíc později vydala Národní rozpočtová rada své stanovisko. To si již člověk říká, že by ho mohl někdo z vládní pětikoalice zachytit. Národní rozpočtová rada vysloveně řekla: Schválený rozpočet je také zatížen vysokou mírou nejistoty. Všichni to vědí, jen vláda to nevěděla. Navíc Národní rozpočtová rada ještě zdůrazňuje, že tyto finanční prostředky nejsou ve státním rozpočtu započteny a vzhledem k vysoké částce nelze rozumně předpokládat, že ji bude možné pokrýt z úspor v jiných položkách státního rozpočtu. A tady se asi dostáváme , proč dochází ke změně valorizace důchodů. Důchodci dnes mají být jedinou skutečnou úsporou, kterou představila současná pětikoalice. Fakt skandál. Kdybyste nezrušili EET, tak máte prostředky na důchody úplně v pohodě. Na to si dnes již nikdo nevzpomene. Navíc vy tu cíleně vyvoláváte pocit, že kvůli současným důchodcům se zvyšuje zadlužení. Vy skutečně aktivně vystupujete proti sociálnímu smíru. Celé je to špatně. A pan Babka se ptá, proč mají být důchodci obráni o svůj zákonný nárok pětikoalicí, která dosud nepředstavila jedinou relevantní rozpočtovou úsporu. Díky inflaci má přitom vláda k dispozici rekordní příjmy, které inkasuje i od důchodců. O těchto příjmech pětikoalice záměrně nemluví. Tento systém byl navržen právě pro situace, jako máme dnes, a jeho účelem je primárně dorovnávat růst životních nákladů. Já chci na tomto místě zdůraznit, že jeho cílem není zvýšení důchodů. Ono totiž ani ke zvýšení reálného důchodu nedochází.